Vážené dámy a pánové, pomoc lidem v dluhových pastích a exekucích, ukončení lichvářských praktik, změna systému kolem exekucí a zestátnění exekutorů, to jsou jedny ze zcela zásadních programových bodů hnutí SPD. Šokující je v tomto ohledu stanovisko vlády, hnutí ANO, ČSSD a KSČM, které nám dalo k našemu návrhu zamítavé stanovisko. To znamená, vůbec nechtějí pomáhat lidem v dluhových pastích. To je potřeba si tady říct a jsem zvědavý, jakým způsobem dopadne nyní hlasování v prvním čtení. Popravdě řečeno, nikdy v životě by mě nenapadlo, že v praxi tomu může být jinak. Ne že by se první splácela jistina a pak teprve poplatky. Maximálně lichvář a malou částku. To, co stojí za velkou částí nesplatitelných dluhů, jsou extrémní přísudky, poplatky a úroky z úroků. Lidé v dluhové pasti musí nejprve splácet ty poplatky, a i když platí poctivě po řadu let, jejich dluh neubývá. Nový občanský zákoník sice v jisté míře umožňuje aktivní volbu v pořadí splácení, ale problém je, že drtivá většina dlužníků to netuší. Mohu uvést konkrétní případ, který řešíme. Je to paní Zuzana z Březové nad Svitavou. Řádně pracuje u Českých drah. Manželův dluh, který sama nezpůsobila, už třikrát v podstatě splatila, protože ten dluh byl pouze 480 tisíc korun. Takže ona už ho trojnásobně splatila! Ale pokud se něco nezmění, tak bude až do smrti platit a dluh jí nikdy neskončí, protože se ke splácení jistiny samotné nikdy nedostane. Jsou ukázkou absolutní nemravnosti systému v České republice, který tady nastavily dosavadní vládní strany, a tolerují to i dosavadní vlády. A jenom vyjmenuji, že minulé volební období tady vládlo hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. A předtím hlavně ještě TOP 09 a ODS. Namísto toho soudci naopak exekutorům schvalují exekuční příkazy bez jakéhokoliv rozmýšlení. A tyhle peníze jsou vyrvané těm nejchudším a nejbezbrannějším.
Předně bych chtěla tedy říci, že Ministerstvo spravedlnosti zajišťovalo transpozici těch článků směrnice o výkonu některých práv akcionářů ve společnosti s kotovanými akciemi, které se týkají odměňování osob ve vedoucím postavení veřejně obchodovatelných akciových společností a schvalování a uveřejňování transakcí se spřízněnými stranami. Navrhovaná úprava posiluje roli akcionářů při určování výše odměn osob ve vedoucím postavení a zvyšuje transparentnost odměňování těchto osob v případě subjektů veřejného zájmu.
Nevím, proč v tomto jediném případě ze všech těch ostatních to prostě není stejně. Takže v tomhle bych chtěl poděkovat Ministerstvu financí.
Nyní pan poslanec Martínek.
Vážené dámy, vážení pánové, začal bych citací premiéra Andreje Babiše ze 14. března 2019, kde reagoval na interpelaci Radka Holomčíka ohledně biopaliv. "Takže vy jste se vlastně naučili tu politiku a samozřejmě dobře víte, že to, co vy navrhujete, je proti evropské směrnici a skončí to jenom infringementem a pokutou, zaplatí to daňoví poplatníci, tak proto je to nesmysl, co navrhujete." Proč to zmiňuji? Následně se postoj ministerstva změnil. Směrnice totiž výslovně s touto možností počítá."
Děkuji panu poslanci Martínkovi. Nyní pan poslanec Skopeček, myslím, že se hlásil jako zpravodaj, poté pan kolega Munzar. Pane zpravodaji, máte slovo.
Můj názor je takový, že je to naprosto zbytečná evropská směrnice, respektive naprosto zbytečný zákon, který tady v České republice přijímáme a který bychom nepřijímali, pokud by nám ho - v uvozovkách - Brusel nevnutil. Kdyby nám ho nenutil, tak by v České republice vůbec nevznikla debata o tomto tématu, o této věci. Vadí mi, že touto normou budeme nutit zveřejňovat politiku odměňování soukromé společnosti, které hospodařují a odměňují své zaměstnance včetně managementu ze svých vlastních peněz. Podle mého názoru není nikomu nic do toho, jak ta či ona soukromá společnost nakládá se svými prostředky a jak svůj management odměňuje.
To znamená, to jsou velké akciové společnosti. V mnohých je i akcionářem stát. To znamená, že to se netýká těch normálních, klasických akciových společností, kterých je, jak říká tady pan kolega Stanjura, celých 26 tisíc. Nemyslím si, že to je vyloženě proti té implementaci nebo představám Evropské unie. Je to jenom upřesnění a nemyslím si, že by v tom měl být nějaký zásadní konflikt právě se stranou Evropské unie.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem C. Rozpočtový výbor doporučuje.
Na požadavek z pléna vás odhlašuji. Požádám vás o novou registraci. Stanoviska jsou souhlasná.
Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Pardon, nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Hned mu udělím slovo, až se sněmovna uklidní. Ti, kteří diskutují ještě minulý návrh zákona, který vzbudil zájem, prosím v předsálí.
Jedná se jednak o pozměňovací návrh pana poslance Pávka a dále o návrh pana poslance Pawlase. Nesouhlasím s nimi z několika důvodů. Prvním důvodem je fakt, že pozměňovací návrh pana poslance Pawlase byl na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže označen jako neodpovídající právu na ochranu hospodářské soutěže, tudíž ho nemohu podpořit.
Jenomže to Ministerstvo zdravotnictví nenavrhlo. Tam budou jenom některé léky. Takže stejně je to jenom falešná informace, která vás maximálně zmate. A to je to, co je potřeba, a na tom se musí začít pracovat.
Pan poslanec Ferjenčík - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Správný postup je přesvědčit lidi, že se jim vyplatí v tom systému být, a současně ten dobrovolný systém vede ministerstvo k tomu, aby ho postavilo uživatelsky přívětivěji jak pro lékaře, tak pro pacienty.
S faktickou poznámkou pan ministr.
Pouze pár poznámek. V prvé řadě tady se každý ohání ochranou osobních údajů. Otázka umět používat. Lékový záznam slouží primárně pro sdílení informací s lékařem, který nastavuje farmakoterapii. To není žádná aplikace pro pacienty, kde si budou něco vyplňovat nebo něco podobného. Takže tady to není o tom, že to nastavíme lépe a pacienti to pak budou lépe používat. To je skutečně o tom, jestli chceme bezpečnost a kvalitu péče, nebo nikoliv. Ale o tom, že to budeme nějak cizelovat, precizovat, aby to bylo uživatelsky přívětivé, o tom tady vůbec není řeč, protože to není nějaká aplikace, která může být lepší nebo horší.
S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Kasal, po něm paní poslankyně Procházková, pak pan předseda Bartoš.
Abych to vysvětlil přesněji. A já zodpovídám za to, že správně předepíšu lék. Pokud vím, možná to pan ministr potvrdí, ročně tímto způsobem může zemřít až 400 lidí. Takže z tohoto pohledu jestliže zachráním z těch 400 lidí jenom jeden život, ale v tomto případě to bude třeba 350, tak už to je pokrok.
Já už jsem tady vystupovala k tomuto tématu několikrát a znova - všechno někdy začíná, stejně tak i lékový záznam. A na ten samozřejmě do budoucna budou navazovat i další funkcionality, takže začít se musí. A s tou dobrovolností, už jsme to tady jednou řešili u eReceptu. Kolik kolem toho bylo řečí. Myslím si, že je to pro ně obrovský přínos. Je to škoda. Takže pokud to někdo odmítne, tak si samozřejmě musí uvědomit, že tedy ty výhody nebude moct využívat.
A já mu řeknu, asi že na prach. Zeptá se ten lékař tedy, jestli ta moje mamka to chce, nebo se chce odhlásit? Chcete se odhlásit?
Tomu já rozumím, ale jelikož jsme ty legislativně technické úpravy nehlasovali a zařadili jsme je jenom do procedury, tak bohužel o nich hlasovat asi musíme, protože tak jsme schválili proceduru. Kdybychom tu proceduru tak neschválili, tak v tom případě bychom o ní hlasovat nemuseli.
Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.
Já si myslím, že pan zpravodaj nepochopil vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. To už jsme ale schválili. Teď pan zpravodaj mluví o legtech, ale o tom nechtěl nechat hlasovat.
Prosím o hlasování. Mé stanovisko doporučuji.
Pro jistotu budeme postupovat znovu. A požaduji tedy od zpravodaje, aby přednesl první návrh, o kterém budeme hlasovat podle schválené procedury.
Prosím o hlasování.
Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. První návrh pozměňovací, prosím.
Pokračujeme pozměňovacím návrhem, který jsem předložil já - osvobození vedoucích na dětských táborech.
Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Pokračujeme pozměňovacím návrhem A2 a to je sazba poplatku z pobytu až sto korun. Doporučuji. Je to pozměňovací návrh Jaroslava Kytýra, Petra Třešňáka.
Návrh nebyl přijat.
Omlouvám se. Osvobození sezónních prací, zavedení osvobození. Tento pozměňovací návrh předložil Jan Kubík.
Stanovisko? Čili rozumím tomu podle jednacího řádu, že není neutrální stanovisko, to si můžeme zachovat my sami, ale stanovisko výboru je, že nebylo přijato.
Pokračujeme pozměňovacím návrhem B2 - osvobození sezónních prací, vymezení sezónní práce.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Jelikož výbor neprojednával samostatně rozdělený tento bod rozpočtový, tak říkám neutrální. To znamená, že nedoporučil.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Poslanci jsou zvoleni z regionů.
Nejprve paní ministryně. Pan zpravodaj Onderka? Ještě zde byl výbor pro veřejnou správu, paní poslankyně Kovářová by mohla mít závěrečné slovo. Vy máte námitku.
Právě to je ten problém, který jsme řešili s legislativou. Mám to poznačeno. Mám tady ty různé poměry nastaveny.
Takže už začneme hlasovat, pro všechny přítomné. Tento návrh byl přijat. Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Máme schválenu proceduru hlasování ve třetím čtení.
Tím pádem se budeme řídit schválenou procedurou, to znamená, první hlasování - hlasujeme o úpravě hlasovací procedury. Prosím o hlasování.
Tak je schválena procedura, nemohu tedy postupovat jiným způsobem než podle usnesení Poslanecké sněmovny. Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu. Stanovisko zpravodaje a stanovisko pana předsedy, potom pana předsedy klubu ODS.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Skopečka. Pro mě je to také nepřijatelný zásah do soukromých vztahů mezi vlastníkem nějaké firmy, v tomto případě akcionáři, a managementem. Systém odměňování by měl být jejich vnitřní věcí. Nechápu vůbec důvod, proč by se něco takového mělo zveřejňovat. A ten princip je, že se dřív nebo později vždycky stane, že transparence se dostane do rozporu s ochranou soukromých údajů. A toto je přesně ten případ. Tady v rámci transparence se schválila nějaká směrnice EU, je nám tady předkládán zákon, který my svým hlasem máme podpořit, nemůžeme se jenom vymlouvat na to, že nám to přišlo z Bruselu, a zároveň touto transparencí popíráme soukromá práva na ochranu osobních údajů. A já se chci zeptat paní ministryně financí, jestli by mi mohla odpovědět na otázku, jaká byla pozice České republiky a české vlády při projednávání této směrnice v Bruselu.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Takže až tak budete vesele protestovat - děláte vládní politiku, tak budete trošku protestovat i sami proti sobě.
Pokud se nikdo nehlásí z místa, mohu rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova.
Děkuji za slovo. Já tomu rozumím. Tam se skutečně zavádí povinnost předkládat politiku odměňování. Jaký charakter sankce to bude, je na úpravě vnitrostátní. To říkám otevřeně a upřímně. Chtěli jsme, aby skutečně ta sankce směřovala pouze vůči tomu jednotlivému členu, který porušil svou povinnost. Takže není to nic, co by náš právní řád neznal.
Nebo už, pane zpravodaji, půjdeme k pozměňovákům?
Garanční výbor, což byl rozpočtový výbor, se usnesl na proceduře. - Nezaznamenal jsem, že by nějaké legislativně technické úpravy předneseny byly. Pozměňovací návrh pod písmenem B jako celek. Pozměňovací návrh pod písmenem C jako celek. A na závěr -
Připomínky k návrhu procedury? Kdo je proti? Procedura byla schválena. První návrh, pane zpravodaji.
Ale je potřeba, aby existoval nějaký jednoduchý způsob odhlášení pro ty, kteří se odhlásit chtějí, a současně běžela kampaň, za kterou musejí být především zodpovědní všichni zdravotníci. Nedělejte to, je to ve vašem zájmu zůstat přihlášen. Poslední bod, a tam jsem naprosto zmaten a bohužel nebyl dostatečně diskutován, je to léčebné konopí. Nerozumím tomu. Proč v případě léčebného konopí je hrazeno 30 gramů a víc hrazeno není, já netuším. A co jsem já, abych věděl, jestli je to dobře nebo správně? Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. Přišlo by mi to jednodušší, vyřešily by se debaty, vyřešily by se komplikace a byl by pokoj. A to větší množství si zaplatí. Pokud vám lékař předepíše větší množství, tak si to holt musíte doplatit. A nastane stejná debata mezi pacientskou asociací, tak jak je to v případě jiných léků, výrobcem a já nevím, pojišťovnou, která bude na jedné straně říkat my bychom nechtěli doplácet tolik, a na druhé straně se bude říkat ne, my chceme hradit plně. Proč v tomto případě to takhle nešlo, mně není jasné. A to je poslední, pátá pochybnost o tomto zákonu. Závěrem, abych skončil optimisticky a pozitivně, já budu hlasovat pro tento zákon, budu skřípět zubama, ale budu.
Nyní zrekapituluji, v jaké jsme situaci. S faktickou poznámkou z místa je přihlášen pan ministr Vojtěch. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Mašek, paní poslankyně Adámková. V rozpravě je přihlášen písemně pan poslanec Svoboda a z místa pan poslanec Nacher.